Děkuji za slovo. Nejsou tady poprvé a dneska to vyšlo naprostou náhodou. Tak mi dovolte tuto osobní připomínku.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Neustále mi vrtalo hlavou, proč zrovna tato obchodní smlouva se dostává do popředí, proč byla předřazená. Každopádně by mě ta otázka zajímala, proč zrovna tato obchodní dohoda je předřazována před ostatní, které máme.
Výrobce designového osvětlení Lasvit. Výrobce kosmetiky Botanicus buduje síť prodejen. Plzeňský Prazdroj dodává do některých prodejních řetězců. Prorazit se snaží Budvar a STOCK International. V současné době má Česká republika v platnosti 88 smluv o zamezení dvojímu zdanění, a to s 89 státy, jednu má společnou pro Srbsko a Černou Horu.
Nyní tady mám dvě faktické poznámky.
Já bych chtěl poděkovat paní ministryni za odpověď.
Takovouto analýzu není potřeba dělat. A toto je něco, co i Čínská lidová republika vždy respektovala a my postupujeme stejně, jako postupují členské státy Evropské unie. Takže tam rozhodně není riziko, že by se to negativně nebo jakýmkoli způsobem promítlo do vztahů s Čínskou lidovou republikou, potažmo do naší ekonomické spolupráce či obchodní výměny.
Na vaši otázku, pane poslanče.
Děkuji a rozhlédnu se po sále, zdali mám nějakého dalšího zájemce do obecné rozpravy. Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Takže nejprve se rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru jako výboru garančnímu. Já se táži, zdali má někdo návrh na přikázání jinému výboru jako garančnímu.
Já bych si dovolil navrhnout, aby se garančním výborem stal hospodářský výbor, jelikož to není mezinárodní smlouva, ale obchodní smlouva, čili aby hospodářský výbor byl garanční.
Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu. Návrh byl zamítnut. Výsledek byl přijat.
Uvedl tam příklad, kdy oslovil písemně, dopisem - cituji, všichni, to tam slyšeli, kdo tam byli - předsedu ODS a nabízel mu svoji spolupráci a vysvětlení, proč podporují tito zástupci malých prodejen EET. Proč je důležité narovnání podnikatelského prostředí, proč by bylo úplně to nejhorší, kdyby EET zůstalo na půli cesty. Já se tedy znovu ptám - za koho mluví opozice? Podnikatelé to prostě podporují. My jsme vytvořili nový offline režim. Zavnímala jsem, že i podnikatelské svazy a komory to podporují, aby tento limit se takto zvýšil. Bude tady možnost volby, ten podnikatel si bude moci vybrat. Protože celá řada - a já chodím mezi ně a debatuji s nimi - celá řada mi říká, že si raději nechají EET, že je to pro ně jednodušší. A k tomu terminálu mi připojí EET, mně to nedělá žádný problém, mně je to úplně jedno. A není to nic, co už by dnes nemusel udělat, když ho o to ten zákazník požádá. Není to nic navíc, už dnes ho musí vydat, tento doklad. Že tady mluvíme za absolutní většinu poctivých podnikatelů? Strana, která se profiluje jako strana, která podporuje podnikatele. Samozřejmě že my počítáme se zavedením paušální daně. Já považuji debaty typu, jestli někdo to tam měl dřív nebo později, za úplně zbytečné. Co zajímá naše podnikatele: kdy to bude? A co je podstatné, že za 30 let to tady prostě není. A na čem zhavarovalo jednotné inkasní místo? Já jsem na něm spolupracovala. Legislativa byla, ano, já to uznávám. Věřím, že to podpoříte, protože všichni máme zájem, aby měli podnikatelé jednodušší život, hlavně ti drobní živnostníci. Samozřejmě že tam máme rozvazovací podmínky pro případ, že by došlo k nějakému problému. Takže pochopte, že děláme to nejlepší, co v dané době dělat můžeme. Ale já věřím, že nedojde, protože všichni máme na paměti to hlavní - rovné podmínky pro podnikání. A to elektronická evidence tržeb zajišťuje. Děkuji vám za pozornost.
Já také děkuji. Děkuji velmi paní ministryni, že se zapojila do té debaty odborné, podrobné, již před ukončením. Nyní zde mám tři omluvenky. Nyní zde mám nějaké faktické poznámky. Ty ovšem zatím nemohu připustit, protože rozprava ještě nebyla otevřena. Dobře. Pan poslanec Benda zde ani není. Ta byla přerušena v době vystoupení pana poslance Ferjenčíka, který má zájem pokračovat. Takže prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní ministryni velmi děkuji za to vystoupení. Já to vítám, že ta rozprava se vede ještě v rozpravě a ne přes média. My jsme na tom semináři žádali, abyste porovnali obory s EET s obory bez EET s vysokou mírou spotřeby domácností. To byla prosba, kterou jsme dali panu náměstkovi Koubovi. Takže to si myslím, že je zcela adekvátní požadavek. Chtěl bych poprosit, abyste toto skutečně zpracovali, protože tam myslím není spor o to, že se to porovnávat dá.
Já také děkuji. A než budeme pokračovat v rozpravě, tak zde mám omluvenku. V tuto chvíli nemám žádných přihlášek do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Pan ministr má zájem. Prosím.
Děkuji. Byl jsem členem delegace pana prezidenta na jednání s premiérem Vietnamu, kde jsme probírali i otázky bezpečnosti a spolupráce rezortu vnitra, takže za to se omlouvám a děkuji panu ministrovi zahraničí, že mě na začátek zastoupil. K tomu, co tady padlo v diskusi. My jsme si hodně věcí vyříkali na výboru pro bezpečnost. Já chápu, že to nestačí a že je potřeba ty argumenty znovu zopakovat tady na plénu a na mikrofon. Ale k panu poslanci Ondráčkovi, který tady citoval, to je to, co jsem zachytil, když jsem přišel, z údajného zápisu z porady krajského ředitele policie. Jde o údajný zápis z porady jihomoravské policie. K panu poslanci Žáčkovi. On tady vystoupil relativně dlouho. Já nechci s ním soupeřit v délce vystoupení. Nicméně pokládám tu debatu za nadbytečnou z jednoho prostého důvodu. To je materiál, na kterém se shodli všichni ředitelé bezpečnostních sborů. A všichni odsouhlasili, že takto ten text jim vyhovuje. Byla na tom shoda s odbory. Já neumím vymyslet dokument, který je lepší než ten, na kterém se shodli všichni ti, kteří ve finále za ty bezpečnostní sbory odpovídají. Já prostě nemám jinou alternativu. Tudíž říkám, že jsme předložili kvalitní materiál, na kterém jsme se všichni dohodli, a už nemám prostor ho nijak vylepšovat. Pan poslanec Žáček jasně slyšel pana policejního prezidenta, který řekl na záznam na výboru, že bude maximálně restriktivní. To znamená, že bude povolovat pouze nezbytné minimum podle svého uvážení. Prostě tam bude jasná metodika Policejního prezídia. A pan policejní prezident vám řekl, že bude maximálně restriktivní. Co se týká Hasičského záchranného sboru, tam ten problém je trošku jiný. No, oni už to teď dělají, akorát za to platíme, protože ten strojník, pokud má mít nějaké návyky, tak prostě musí mít najeté kilometry. A budete se mnou souhlasit, že ta hasičská auta těch kilometrů zase tolik nenajezdí. To samé výškové práce. Takže z mého pohledu tedy vedeme naprosto zbytečnou debatu o dokumentu, na kterém je absolutní shoda napříč bezpečnostními sbory. Já to naprosto respektuji, chápu to, že to je součást nějakého politického boje. Akorát nevím, jak mám ten dokument vylepšit, když jsme se na tom všichni dohodli.
Já také děkuji. Prosím pana zpravodaje o závěrečné slovo.
V průběhu - a to je docela zajímavé, protože tam to skoro už zavání tím, že se tady páchají určité nepravosti. V průběhu letošního roku je žádoucí se vypořádat se zdvojením systematizovaných služebních míst zejména u vyšších tarifních tříd. V závorce: Problém je, že při průběžné kontrole Ministerstvo financí nevidí zdvojené SSM, neřeší je z hlediska rozpočtu, což je problém pro financování v procesu vztahování mzdových prostředků na nenaplněné početní stavy. - Velmi jednoduše přeloženo, ty tabulky, které jsou, tak se naklonují, fungují, dochází na ně mzdové prostředky, které potom se umí dobře rozdělit mezi vybrané příslušníky bezpečnostních sborů. To jsou věci, které jsou problematické.
Já také děkuji. To byla závěrečná slova. Nyní bychom tedy přistoupili k hlasování. Takže zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být řádně odůvodněny.
To určitě není politické téma na střet pravice - levice, nebo vláda nebo koalice.
Paní ministryně, pan zpravodaj? Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněné.
Kolegové, kolegyně.
Mě požádal pan kolega Skopeček, který je omluven, abych načetl jeho pozměňovací návrhy. A zároveň, protože se nepředpokládá, že by tento zákon byl přijat k 10. červnu 2019, proto se tímto pozměňovacím návrhem mění účinnost tohoto zákona na první den kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Dalším bodem je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Miroslav Toman, kterému tímto dávám slovo.
Navrhovaná novela zákona se předkládá z důvodu vytvoření a fungování uceleného systému kontroly uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh na území České republiky v jednom zákoně. Upřesnění působnosti celních úřadů, Generálního ředitelství cel, Ministerstva zemědělství a pověřené osoby v souvislosti s nařízením o licencích, jakož i upřesnění administrativních postupů. Dále je to odstranění duplicit kontrol hospodářských subjektů podle nařízení o dřevu krajskými úřady a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Návrh zákona rovněž zjednodušuje skutkové podstaty přestupků včetně zapracování principu a profesních pravidel zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 20. schůzi 20. března letošního roku a svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu.
Vážené dámy, vážení pánové, zemědělský výbor skutečně 20. března tohoto roku projednal předkládaný tisk, přijal dva pozměňovací návrhy, které se týkaly upřesnění kompetencí příslušných orgánů ve vztahu jednak k udělování licencí a k řešení přestupků. A vlastně tento návrh doporučil Sněmovně schválit ve znění těch navrhovaných pozměňovacích návrhů.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova?
Nicméně si nechá připravit podklady. Pauza uplynula, takže budeme pokračovat.
Dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou bezpečnostního výboru, který je v daném případě garančním výborem projednávaného tisku.
Vážené kolegyně, kolegové. Já už se nebudu opakovat. Původní pozměňovací návrh, který jsem přednesl v obecné rozpravě, týkající se možného jmenování do vyššího hodnostního označení in memoriam nebo pro bývalého příslušníka, jsem popsal a zdůvodnil. Tento materiál máte jako sněmovní dokument 2452 a plně se na něj odkazuji. Zároveň mi, pane předsedající, dovolte, abych načetl ještě jeden pozměňovací návrh, který však není v systému, a proto bych vás požádal o větší pozornost...
Já vám rozumím, také jsem chtěl požádat sněmovnu o klid. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím klid. Pokud potřebujete probírat něco jiného než současný zákon, prosím, učiňte tak v předsálí. Pane poslanče, pokračujte.
V článku 3 se slova "dnem 1. července 2019" nahrazují slovy "dnem jeho vyhlášení". V současné době se jeví jako již skoro nereálné a hrozí, že návrh zákona se nepodaří přijmout a publikovat ve Sbírce zákonů do konce června tohoto roku. Je třeba vzít v úvahu předpokládanou délku projednávání ve Sněmovně, dnešní druhé čtení, garanční výbor, třetí čtení, odeslání do Senátu a tak dále, podpis prezidenta a délku navázaných lhůt - Senát, prezident republiky. Takto ustanovené nabytí účinnosti se používá spíše výjimečně. Zde je použito proto, že se jedná o neodkladnou záležitost a nová právní úprava je poměrně stručná. Čím dříve nabude novelizace účinnosti, tím kratší bude trvání mezery v zákoně způsobené eventuálním opožděním reakce zákonodárce na nález Ústavního soudu.
Takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Vypadá to, že sněmovna je trošku klidnější.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Nyní pan ministr do rozpravy. Prosím.
Chci se pouze ohradit proti tomu pojmu přílepek. V tom případě by žádné pozměňovací návrhy možné nebyly. Opozice uplatnila dle svého uvážení právo veta.
Také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy. Není tomu tak, tedy rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova pana ministra nebo pana zpravodaje. V tom případě bychom měli hlasovat o návrzích. Nicméně mám za to, že žádné návrhy na zkrácení lhůt či podobně nepadly. Děkuji panu navrhovateli a děkuji panu zpravodaji. Mám zde pověření ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, ale již to není třeba. Prosím, ujměte se slova.
V návaznosti na to je zapotřebí v českém právu zavést odpovídající kompetence úřadů tyto formuláře vydávat.
Také děkuji. A chtěl bych požádat sněmovnu o větší klid. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem garančního výboru k předloženému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákony na úseku vnitřní správy. Pozměňovací návrh pod bodem 1 odstraňuje drobnou legislativně technickou nesrovnalost, respektive textovou nesrovnalost návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli tři přihlášky. Jako první je přihlášen pan poslanec Ondráček, poté se připraví pan poslanec Žáček. Prosím pana poslance o jeho návrhy.
Po rozpravě, která proběhla v rámci prvního čtení a poté i na výboru pro bezpečnost, bych chtěl vaši pozornost obrátit k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému a který řeší dvě věci ze služebního poměru. Vychází částečně ze sněmovního tisku 399, který je zde v Poslanecké sněmovně, ale který zatím nebyl projednáván a týká se stejného zákona. Tím prvním pozměňovacím návrhem, který se týká služebního poměru, je jmenování do vyššího hodnostního označení in memoriam nebo bývalého příslušníka. Tito vojáci Armády České republiky mají možnost podle jejich zákona být in memoriam povýšeni do vyšší hodnosti, než kterou měli před úmrtím. U příslušníků bezpečnostních sborů, kteří zemřou při výkonu služby, není možno tedy tohoto in memoriam ani po ukončení aktivní služby povýšit do vyšší hodnosti, protože nic takového možné není podle stávajícího zákona. Je to prostě pouze symbolické ohodnocení toho, že někdo plnil úkoly při ochraně bezpečnosti České republiky a splnil třeba i slib, který dal, to znamená i třeba s nasazením vlastního života. To je první oblast a myslím si, že by to měl být náš projev vděku a poděkování za práci příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří neváhali při obraně a při ochraně života a zdraví nás občanů České republiky nasadit třeba i vlastní život. Druhá oblast úpravy, která je, a předpokládám, že by měla být zajímavá zejména pro vládu České republiky, je narovnat základní tarify příslušníků bezpečnostních sborů, které stanoví vláda svým každoročním nařízením. Je to dáno právě i základními tarify.
Celkově je vládní návrh řešením nešťastným. Namísto výjimečnosti a mimořádnosti totiž v případě splnění určitých podmínek vznikne nárok. Služební funkcionář pak bude muset prokazovat, že v daném případě dochází ke střetu zájmů, ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo důležitého zájmu služby. Těch rizik je ale daleko více a dovolím si je zde v krátkosti nastínit. Jak jsem již zmínil, o povolení výdělečné činnosti konkrétnímu příslušníkovi bude rozhodovat příslušný služební funkcionář, přičemž delegace personální pravomoci záleží na rozhodnutí šéfa bezpečnostního sboru. Zatímco v mnoha případech je pravdou opak. V zájmu sjednocování aplikační praxe by o tom měli rozhodovat minimálně krajští ředitelé. Ačkoliv na jednání výboru zaznělo, že by byl vydán jakýsi sjednocující pokyn, nebyl by závazný, neboť návrh novely nepředpokládá žádné blanketní ustanovení. Odkazování na něj je tedy čirý alibismus.